Navíc pokud je urgentní služba poskytnuta mimo rámec smluvního zařízení, například zásah záchranné služby, tak komerční pojišťovna hradí samozřejmě klientovi i tento zásah. Za služby platí pojišťovny smluvně dohodnuté prostředky. Mnohdy jde o výrazně vyšší částky, než které inkasují poskytovatelé zdravotních služeb od běžných zdravotních pojišťoven. Tato vyšší úplata je zřejmá už tím, že komerční pojišťovny uzavírají smlouvy na komerční bázi, jsou tedy atraktivní pro poskytovatele zdravotní péče, a naopak vyšší úplata vede k posílení finančního zdraví poskytovatelů zdravotní péče bez nároků na státní rozpočet. Monopolizace vždy vedla ke snížení servisu klientů při zvýšení úplaty monopolistovi za poskytovanou péči při současné nákladové neefektivitě monopolisty. Odstranění soutěže a možnosti volby jde proti zájmu samotných cizinců a povede ke zvýšení ceny, a to bez možnosti její korekce. Obdobně tomu bude i u makléřských sítí, které přestanou dodávat všem činným subjektům a budou tyto cizince dodávat jen monopolistovi. V současné situaci, kdy množství cizinců klesá z důvodu probíhající pandemie a je zároveň setrvalý nedostatek těchto pracovníků na pracovním trhu, mám za to, že ani ekonomicky činní cizinci by nebyli spokojeni s novým řešením. Možnost mít volbu komerčního pojištění u vybraných subjektů je jejich právo. Často mají dobré zkušenosti právě s komerčními pojišťovnami, které jim poskytují nadstandardní servis - jazyková vybavenost, okamžité úpravy pojistných smluv a tak dále. Vláda dala do Sněmovny jasný legislativní návrh, který koncepci povinného smluvního pojištění cizinců nijak neměnil. Vláda tedy neprojevila zájem měnit ho na zákonné pojištění s monopolem jediného pojistitele, neboť v Evropě se od těchto modelů jako nefunkčních a závažně omezujících hospodářskou soutěž v pojišťovacím odvětví již dávno ustoupilo. Děkuji za pozornost.
A ještě jednou vás poprosím o více klidu v sále, hladina hluku je neustále vysoká.
Musím říct, že jsem spoluvlastníkem zdravotnického zařízení a v životě se na mě žádná komerční pojišťovna neobrátila. Naopak, mám s nimi trošku špatnou zkušenost, a dokonce i trošku s pojišťovnou VZP, a to proto, že oni ti dotyční, pokud mají úraz, přijdou a ukážou buď průkazku, nebo nějaký papír, a vy vůbec nevíte, jaký mají uzavřený rozsah zdravotního pojištění. Takže s tím je problém, že vy jim poskytnete pojištění tak, jak by vám ho uhradila například jakákoli jiná naše zdravotní veřejná pojišťovna, ale vy potom nedostanete plně zaplaceno. To znamená, že například v té pojistce oni mají uzavřenou tu pojistku takovou, že neproplácí zdravotnické pomůcky nebo prostředky. To znamená, vy ho ošetříte, dáte mu ortézu, ale tu ortézu mu dáte ze svého, protože ona v tom pojištění vlastně není. Tak jenom abyste věděl, že ten, kdo vám to psal, neříkal úplně pravdu.
Další faktická poznámka paní poslankyně Adámková, připraví se pan poslanec Svoboda.
Zahájil jsem hlasování.
Děkuji.
Hlasování pořadové číslo 346, přihlášeno 153 poslanců, pro 145, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Hlasování pořadové číslo 347, přihlášeno 152 poslanců, pro 123, proti nebyl nikdo.
Já také děkuji.
Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, a to je bod Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Kateřina Valachová.
Máme tam nějaké lhůty.
To je změna programu a to bychom se museli usnést, že jsou tady mimořádné okolnosti.
A stručně: žádám Sněmovnu o podporu naší společné poslanecké iniciativy, jejímž cílem je vytvořit podmínky jednacího řádu a volebního zákona na to, aby klouzavý mandát, změna ústavy, byly funkční v praxi.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu.
Budu stručný.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Prosím pana poslance Michálka.
Děkuji za slovo.
V tuto chvíli se přesuneme k dalšímu bodu, a to je Prosím, máte slovo.
Nebyly avizovány žádné pozměňovací návrhy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, setkáváme se opět po roce nad návrhy na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání a v našem volebním období je to i naposledy. Nejprve nějaké shrnutí předchozího roku. Podvýbor pro přípravu návrhu na státní vyznamenání je prodiskutoval a v souladu s dlouhodobou praxí, vzhledem k tomu, že v něm není poměrné zastoupení, veškeré návrhy, které měly podporu alespoň jednoho poslance či poslankyně, postoupil organizačnímu výboru, aby je tento postoupil Sněmovně. V tuto chvíli mám avizováno, že několik dalších návrhů zazní rovnou zde na plénu. Není to praxe, ze které bych byl nadšen, ale je to jistě právo každého poslance. Poučení z projednávání v minulém roce: v tomto roce budeme hlasovat o všech návrzích postupně a jednotlivě. Před každým návrhem jej lehce shrnu, případně upozorním na některá předchozí ocenění. Toto usnesení, které bylo nahráno jako dokument a rozesláno, tedy zní: "Poslanecká sněmovna
Ona to tady řekla v podstatě Věra... pane kolego Svobodo, jestli můžu na chvilku... Vždyť vy tu situaci v Peci dobře znáte. A když mně tam někoho přivezou s poraněným kolenem a tak dále a má u sebe stovku na pivo, jak já se s ním mám domlouvat o nějaké kauci a něco z něj lámat?
Děkuji. Pan poslanec Čižinský, faktická poznámka. Faktická poznámka pan poslanec Svoboda, připraví se pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji. Já jsem vždycky překvapen, jak dokážeme argumentovat věcmi, které jsou skutečně výjimečné. Když tady hovoříme, jak hovořil kolega Birke, vaším prostřednictvím, o Mongolech, pane starosto, Mongolové jsou jediní, kteří vždycky všechno zaplatí. Tam není žádný problém. To je zvláštní skupina lidi, kteří skutečně nerozumí, jsou tady jako úplní cizinci, ale v okamžiku, kdy mají něco zaplatit, tak to zaplatí. A to, co mně nejvíc vadí, je, že v tuto chvíli hovoříme, jak hovoří kolega Plzák o tom, jak se o ty lidi postará, jak to je na jeho náklady - to děláme všichni - ale hovoříme, v tomto okamžiku hovoříme o něčem, co je určitá lidská solidarita. Měl by pracovat na tom, aby se pojistit museli a bez pojistky u nás nemohli být. To je principiální řešení té věci, ne že to dáme nějaké monopolní pojišťovně, která to stejně nebude moci zajistit, protože na to nebude mít žádné páky.
Já vám děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Běhounek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom upozornit kolegy, že skutečně v České republice pracuje přes 500 000 cizinců, kteří tady řádně odvádějí daně, a myslím, že je velmi nešťastné, když se k nim v rámci Parlamentu vyjadřujeme neuctivě. Myslím si, že tito lidé, díky kterým třeba funguje náš průmysl tak dobře, jak funguje, si také zaslouží nějaký základní respekt. To je jedna věc. A skutečně si nemyslím, že ve chvíli, kdy čeští občané si mohou vybrat zdravotní pojišťovnu, že cizincům bychom to měli zakazovat.
Pan poslanec Běhounek - faktická poznámka.
Dámy a pánové, vážení ministři, ministryně, jenom taková glosa. Vy všichni mluvíte o komerčním pojištění. PVZP je dcera VZP a všechny zisky, které má, jdou zpět do VZP, to znamená do veřejného zdravotního pojištění! A to nám tady zůstane!
Pan poslanec Kasal, faktická poznámka.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak to je nastavené zákonem. Oni si nemůžou vybrat, ale je to navázáno na to, jestli mají dlouhodobou práci, aby byli navázáni na ty systémy. Tady nemůžeme nesystémově říct, že tam tedy dáme děti cizinců, když tady budou na dva měsíce. Jak to budete dělat? To je právě to, že to je mnohem hlubší záležitost než jenom to, že budeme ty peníze vybírat od části cizinců.
Děkuji za slovo. Mohu navázat tam, kde skončil pan poslanec Kasal. Já bych chtěl vyzvat ministra zdravotnictví a ministra vnitra, aby na tyto výtky zareagovali. Vy jste vystoupil jak opoziční poslanec! Víme to dlouho, vláda s tím nedělá a moji dva milí kolegové na koleně napsali pozměňovák, kterým vyrobí monopol, a je vyřešeno! Jenom z toho, co se vybere, chtějí mít všechno!
Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh tedy byl přijat. Já doufám, že jsem nepřekročil žádná pravidla, a tím jsme projednávání tohoto bodu v prvním čtení ukončili. Jako první je to bod Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu A já prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník.
Dobrý večer přeji, kolegyně, kolegové. Nejdříve tedy začneme v souladu s naším rozhodnutím návrhem na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu. Je to první volba a první kolo této volby. Ty návrhy jsou dva: Nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu, a poté abychom hlasovali o návrhu na tajnou volbu.
Ano, já tedy otevírám rozpravu. Ptám se, jestli se do rozpravy k tomuto bodu někdo hlásí? Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Předpokládám, že tomu tak není. Ještě jednou pro jistotu svolám kolegy do sálu a budeme tedy hlasovat o tom, že je navržena volba tajná. Tak já myslím, že všichni, kteří chtějí být přítomni, jsou přítomni. Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tajnou volbu?
Je to již druhá volba, protože v té první jsme ve dvou kolech nebyli úspěšní. Volební komise tedy vyhlásila novou lhůtu na podání nominací, opět tedy do 4. května. V Radě je stále neobsazeno jedno místo, a to od 25. května. Volební komise na tyto návrhy přijala usnesení číslo 190 ze dne 4. května a kluby podaly následující návrhy: sociální demokracie našeho kolegu, pana poslance Petra Dolínka, SPD paní Lenku Královou a KDU-ČSL pana Marka Poledníčka; I zde zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou; I zde prosím, pane předsedající, abyste nejdříve otevřel rozpravu a poté abychom hlasovali o návrhu na provedení tajné volby.
Ano, takže já otevírám rozpravu, do které nemám žádné přihlášky písemně. Předpokládám, že není. V tom případě jsem již svolal kolegy do sálu a budeme znovu hlasovat o tajné volbě v tomto bodu. Kdo je proti? I v tomto případě jsme tajnou volbu schválili.
Takže já bych teď s vaším souhlasem poprosil nebo navrhl následující postup. Volební místnost je připravena. Na vydání lístků dám 13 minut, to znamená do času 18.20, a poté bychom se tedy měli vrátit k pokračování rozpravy a voleb. Děkuji.
Ano, děkuji. Takže pokud nikdo nemá... pan poslanec Bartošek.
Kolegyně, kolegové, za mě krátká poznámka. Na začátek dovolte, abych ocenil vaši vstřícnost v tom, že je možné, aby proběhly volby do Vinařského fondu a velké Rady, že jsme se na tom byli schopni domluvit, za to děkuji. Vzhledem k tomu, že volba do Rady České televize a jednání o jejím obsazení, aby i opozice tam měla alespoň některé nějaké zastoupení lidí, kterým věří, že jsou schopni garantovat nezávislost České televize, tak já poté, co proběhne volba, si beru dvě hodiny přestávku na poradu poslaneckého klubu KDU-ČSL.
Děkuji. V pátek ráno, dobře. V tom případě mně nezbývá než přerušit jednání Sněmovny na provedení volby s tím, že po provedení volby následuje dvouhodinová pauza. Dobré pozdní odpoledne. Budeme pokračovat. Dalším bodem v našem pořadu je bod Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, ujměte se slova. Připomínám v tuto chvíli, že na 16. hodinu máme pevně zařazené další body.
Dalším cílem návrhu zákona je dokončit implementaci nařízení o úředních kontrolách, která byla předmětem poslední novely veterinárního zákona. Součástí návrhu zákona je dále například novela plemenářského zákona, která zohledňuje požadavky unijních nařízení.
Kdo je proti? Já vám děkuji.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nově se formulují kompetence příslušných orgánů v oblasti předcházení a tlumení nákaz včetně ukládání opatření pravidel pro dozor. V neposlední řadě se jedná o změny navazující na zakotvení povinnosti čipování všech psů do tří měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. A poslední věc, což je poměrně důležité, jsou zde požadavky vyplývající z aplikační praxe.
Děkuju za slovo. Vážené dámy a pánové, od ledna 2020 nám sice začala platit novela veterinárního zákona, kde jeden z bodů byl zavedení povinného čipování psů do tří měsíců věku, ale k dokonalosti chyběl funkční, dlouho očekávaný centrální registr čipovaných psů. Některé byly zdarma, některé za poplatek a bohužel byly nepovinné. Přitom mít registr psů je velmi důležité. Málo se ví, že jen čipovat psa nestačí, povinné čipy toho samy o sobě příliš neumějí. Dnes je situace taková, že majitele očipovaného psa nelze dohledat. Sice, jak jsem říkala, máme soukromé registry psů, ale jelikož byly nepovinné, spousta psů registrovaných není. A myslím si, že není úplně vhodné mít desítky nepřehledných registrů. Proto jsem ráda, že se konečně centrálního registru dočkáme. Ještě zde řeknu bližší informace k této novince. Do tohoto registru budou mít přístup lékaři z veterinární praxe, Státní veterinární správa a Policie České republiky pro případy nalezení psa. Cenu zapsání psa do centrální evidence si bude určovat soukromý veterinární lékař v rámci ceny za vakcinaci proti vzteklině. Záznamy starší více než 20 let budou z registru vyřazeny. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím, pan poslanec Kott. Ano, mám zaznamenáno, děkuji.
Já budu stručný, nechci zdržovat dlouho.
Děkuji za pozornost a poté se přihlásím později v rozpravě.
Otevírám všeobecnou rozpravu. Jako první je do ní přihlášen pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já to činím poprvé za osm let, co jsem v Poslanecké sněmovně. Jednak si chci osvojit návrh diskusní a názorové platformy Senior Parlament udělit vyznamenání medaile Velice stručně. Překročila hranici 19 000 zápisů do registru dárců. Těší ji to, protože lidí v registru je nedostatek, a říká: Dva vpichy a zachrání se život. Kromě odběrů samotných se neúnavně také snaží bořit mýty, které okolo samotného odběru kostní dřeně panují. Jako první před lety oslovila své spolupracovníky v Barumu a 300 z 500 tenkrát souhlasilo. Ze 120 lidí, kteří se zapíší do registru, nakonec může darovat kostní dřeň jenom jeden a v Česku je potřeba ročně na 200 dárců. Nikdy se nezastavit, pořád být v pohybu, a pokud to jde, pomáhat těm, co to potřebují." To říká neúnavná propagátorka dárcovství kostní dřeně paní Zdena Wasserbauerová. Narodila se 21. června 1940 v Nedakonicích v okrese Uherské Hradiště. Já proto budu navrhovat paní Wasserbauerovou na udělení státního vyznamenání medaile Za zásluhy. Co se týče vyznamenání Medaile Za hrdinství, Olga Mauleová se narodila v roce 1926 českým rodičům na Ukrajině v Chmelnické oblasti. Podílela se na významných diverzních akcích. V roce 1947 se z Ukrajiny přestěhovala do České republiky. Za svoji statečnost v boji s nepřítelem obdržela mnoho vyznamenání a medailí našich i zahraničních. Partyzánka Olga zemřela 3. listopadu 2020 v Kladně, kde žila 40 let. Děkuji za pozornost.
Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Žáček, ale předtím tu mám faktickou poznámku pana předsedy Jana Chvojky, nebo je to ještě nějaký pozůstatek minulého hlasování? Takže pan poslanec Pavel Žáček vystoupí v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Pavel Růžička. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dovolte mi teď tento návrh odůvodnit. Proslul velmi tvrdým chováním, několik osob nechal popravit. Kárné řízení proti němu bylo v této záležitosti později zastaveno. Jeho druhou manželkou byla Jana Hanychová, rozená Melcherová, která měla německý původ. V roce 1950 odešel do výslužby ze zdravotních důvodů v hodnosti majora. V letech 1951 až 1953 pracoval jako recepční ve vojenské zotavovně v Karlových Varech a jako trafikant v Jeseníku. Uvažovali mimo jiné o atentátu na Klementa Gottwalda a další komunistické funkcionáře. Pro nedostatek důkazů byli Josef Mašín a Ctibor Novák propuštěni. Společně s Václavem Švédou a Zbyňkem Janatou byl Nejvyšším soudem v Praze odsouzen za velezradu k trestu smrti a 2. května 1955 oběšen v pankrácké věznici.